Zdržela jsem se, říkám osobně teď, komentářů. A já bych si také dovolila využít této příležitosti a poděkovat vám všem. Byla jsem v té malé pracovní skupince, úplně na začátku, potom v průběhu trošku a teď na konci, podílelo se na výsledku, jak už tady řekl pan místopředseda Pikal, napříč politickým spektrem hodně poslankyň a poslanců, a jejich práce není vidět, ale byla. A bez toho bychom tady ve třetím čtení určitě dneska nebyli. Nebyla shoda. A tady bych řekla, že SPD couvlo hodně od svých původních předpokladů. A já jsem za to velmi ráda. A my jsme si tu diskusi tady na plénu, a to by tady mělo zaznít, opravdu neodehráli. My jsme neměli prostor. My máme potřebu o tom jednat. A samozřejmě oprávněně nám může být vytýkáno, že jsme si ten prostor měli udělat předtím. Ale říkám, a to není výmluva, nikdo z nás nepočítal s pandemií a ještě méně z nás počítalo s tím, že do pandemie přijde nález Ústavního soudu, nebudu jmenovat teď ty soudce, kteří i když hlasovali nakonec, tak si velice dobře uvědomují, že nás uvedli do velmi nebezpečné situace právě s ohledem na ten čas.
Nevím, jaké je reálné minimum volebního zákona. Ale abych pokračoval v tom problému těch klubů. Existovaly dva možné výklady. To je absurdní výklad. Takovou doslovnou interpretaci je třeba odmítnout jako nesprávnou až absurdní. V uvedeném ustanovení je tedy podle našeho názoru mezera, neboť tato úprava nepamatuje na koalice. S použitím analogie proto dovozujeme, že je možné ustavit klub za každou stranu sdruženou ve volbách v koalici, pokud bude mít klub aspoň tři členy. Ustavení jednoho klubu ze stran kandidujících ve volbách v koalici je přitom rovněž možné. Tím jsou ty koalice podle mě dostatečně jasně definovány. Myslím si, že ten zákon dostatečně jasně definuje koalici. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, počet přihlášených se nám přiblížil k potřebnému kvoru, takže vás znovu svolávám do sálu a žádám, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Jednání jsme přerušili před hlasováním o přerušení interpelace pro nedostatečné kvorum. Ještě dva... Pořád nám chybí dva... Ptám se, kdo je pro přerušení? Já vám děkuji. Konstatuji, že pro dnešní den jsme ukončili projednávání písemných interpelací poslanců. Mám též příslib, že v 11 hodin by již měli být přítomni nějací ministři, a někteří dokonce nejsou od začátku, mají nastaveny omluvenky tak, aby tu byli. Takže budeme věřit, že se nám podaří pokračovat v jednání v 11 hodin. A já, než přeruším ještě, tak dám slovo panu poslanci Luzarovi. Prosím.
Děkuji za slovo, vážený pane řídící, dámy a pánové. Tato situace se opakuje docela pravidelně ve čtvrtky dopoledne, kdy máme problém s účastí ministrů. Tak já bych rád, aby předseda Sněmovny jeden takovýto vytýkací dopis panu ministerskému předsedovi zaslal, ať si udělá pořádek ve vládě a vždy v 9 hodin někdo z ministrů tady je.
Děkuji. Pan předseda Válek se ještě hlásí s přednostním právem.
My jsme jako opozice vyzvali vládu k demisi, ale takhle důsledně jsme to nemysleli. My jsme mysleli, že i když bude v demisi, což pravděpodobně se stalo, akorát to neoznámila vedení Sněmovny, tak že přece jenom sem bude chodit, a ne že odejde do ilegality. To jsme takhle úplně si nemysleli.
Já bych tedy přerušil jednání Poslanecké sněmovny do 11 hodin, kdy budeme pokračovat v naší řádné schůzi.
Slovo má pan ministr.
Děkuji. My budeme sami muset přijímat několik desítek dalších lidí na předsednictví a můžu říct, že ti lidé už by se tam prostě nevešli, ale hlavně na to nejsou ani zasedací místnosti na ministerstvu takhle dimenzované historicky protože ten objekt prostě nějakým způsobem vznikl. To znamená, my jsme chtěli využít jiného vládního objektu nebo státního objektu. Takže oni vybírali nejlepší možnost z hlediska finanční z nabídek, které se nabízely.
Já vám děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku.
Koukám, že to už je všechno nějak rozplánované. A ty prostory tedy platí, že budou využívány na posílení ministerstva v zájmu předsednictví EU?
Já vám teď úplně přesně neřeknu, ale to samozřejmě ověřím obratem, jak je momentálně plánována ta rekonstrukce, respektive kdy přesně se CENIA nastěhovává. Tak to musí být s rezervou připraveno na začátek předsednictví.
Další interpelaci na ministra zdravotnictví přednese paní poslankyně Procházková.
Dobrý den všem přítomným. Vážený pane ministře, už před časem byla média i my informována, že záchranáři obdrží odměny za covidové měsíce, stejně jako je dostali zaměstnanci lůžkových zařízení. Dodnes nemám přesné informace, kolik a jakým způsobem záchranáři budou odměněni za svoji náročnou práci. Není pravda, jak jsem zaslechla, že není tak náročná a že jsme - také jezdím na záchrance - s pacienty jen krátce.
Připraví se paní poslankyně Karla Maříková.
Prezenční výuky se pak mohou účastnit pouze žáci s negativním výsledkem. Proč tedy výuka probíhá v respirátorech a porušení je pokutováno? Některé předměty, například čeština, angličtina, vyžadují zřetelnou výslovnost. Z mého hlediska jsou děti zbytečně omezovány a nesvědčí to ani hromadné výuce. Respirátor není pro děti komfortní, omezuje přísun kyslíku, který dětský organismus potřebuje. Vážený pane ministře, kdy se situace, respektive postoj Ministerstva zdravotnictví změní? Vážený pane ministře, školy by měly sloužit především vzdělávání žáků, a ne jako testovací centra.
Já vám děkuji. Odpověď obdržíte písemnou formou. Pan poslanec Ferjenčík přednese svoji interpelaci na ministra Karla Havlíčka. Připraví se pan poslanec Leo Luzar.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený nepřítomný pane ministře, já bych vás touto cestou chtěl upozornit na to, že postup vlády, ve které jste ministrem, ve vztahu k maloobchodu je protiprávní. Z tohoto důvodu je váš postup nelegální.
Děkuji, pane poslanče. Odpověď obdržíte písemnou formou do 30 dnů.
Vážený pane ministře průmyslu a obchodu, dovolte, abych vás se stejnou otázkou, jakou jsem položil panu premiérovi, požádal o odpověď. Tato Sněmovna neměla možnost vyslechnout si ve svém bodu, který byl schválen na úterý, o tom, jaké jsou výsledky vašeho jednání. Tyto údaje byste měl mít k dispozici.
Odpověď obdržíte písemně do 30 dnů. Pan poslanec Vlastimil Válek přednese svoji interpelaci na ministra zdravotnictví Petra Arenbergera, připraví se pan poslanec Jan Skopeček.
Ten důvod je jednoduchý. My tady přijímáme řadu legislativních norem, které vy pak torpédujete různými opatřeními Ministerstva zdravotnictví. To jedno torpédování tady zaznělo, kdy v podstatě nemají účastníci nebo členové Integrovaného záchranného systému nárok na OČR. Navíc to nemá svoji logiku.
Nyní pan poslanec Jan Skopeček přednese interpelaci na ministryni financí Alenu Schillerovou, připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar.
Děkuji za slovo. Já se chci zeptat paní ministryně, co říká a co bude dělat se situací, kdy rostou úroky desetiletých státních dluhopisů. Jsem přesvědčen, že část tohoto nárůstu jde samozřejmě za covidovými náklady, ale jsem přesvědčen, že velká část tohoto nárůstu jde za paní ministryní Schillerovou, respektive touto vládou. Jednak z titulu toho, že neuskutečnili žádný pokus byť o symbolické úspory ve státními rozpočtu. Dokonce i v oficiálních dokumentech Ministerstva financí se píše, že konkrétní konsolidační strategii má připravit až příští vláda, ale to není pravda. Ona je paní ministryně financí a je zodpovědná za to, aby předložila alespoň plán konsolidace veřejných financí.
Šest vln rozvolňování, priority jsou školy, hospody a divadla budou poslední. Už žádná tabulka PES, ale šest vln rozvolňování. Takový je nejnovější plán Ministerstva zdravotnictví, jak postupovat při slábnoucí epidemii. MF DNES měla možnost do připravovaného návrhu nahlédnout. Vážený pane nepřítomný premiére, jedná se o začátek článku s exkluzivními vládními informacemi z dnešních brzkých ranních hodin, ve kterém jste i citován. Dané informace jistě zajímají mnoho českých občanů, a proto mi přijde zvláštní, že jedinou cestou, odkud se mohou lidé k informacím dostat, byl článek za placenou bránou portálu iDNES.
Zdá se, že to je téma čistě zdravotní, ale není. Proto tato interpelace, pane premiére.
Vážený pane premiére, v současné době procházíme velkým ochlazením vztahů s Ruskou federací. Tendr končí. Tady bych si dovolil říct, že tento návrh překračuje nejenom rámec ekologizace, ale vstupuje do hlediska bezpečnostního. Je to nesmyslné a dotovat výstavbu plynových zdrojů a infrastruktury se nám zdá z tohoto pohledu taky mylné. Krom toho drtivá většina plynu, jak jistě víte, je dovážena z Ruska. Zvyšovat energetickou závislost země a platit za to docela výrazné prostředky je ekonomická sebevražda. Chci vás upozornit také na to, že letos v zimě uhelné elektrárny vyráběly 50 % veškeré spotřeby elektrické energie České republiky a uhlím se stále vytápí více než miliony domácností. Nemůžete si s tím zahrávat. Musí to být v současné době jedna z absolutních priorit.
Upozorňuji, že když byly vyčerpány všechny přihlášky na předsedu vlády, budou bezprostředně následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády. Poprosím tedy poslance Jana Jakoba, aby přednesl interpelaci na ministra zdravotnictví Petra Arenbergera a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Odpověď obdržíte písemnou formou do 30 dnů.
Chtěl bych se vás zeptat na problém ohledně registrace pilotů bezpilotních prostředků těžších než čtvrt kilogramu. Teď tam vyžadují elektronickou identifikaci, což podle mého názoru fyzické osoby mít nemusí.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas, na který jsem přerušil naše jednání, již uplynul, a přesto zde stále není přítomen žádný člen vlády. Mně tedy nezbývá než navrhnout velice neortodoxní postup. A to si myslím, že by nebyl dobrý postup. Takže pokud nikdo nic nenamítá, tak nyní přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace. Ta je přerušena do jeho přítomnosti, tedy ji nemůžeme projednávat a nebudeme ji projednávat. Dále je zde interpelace na předsedu vlády pod sněmovním tiskem číslo 1098, která je přerušena do přítomnosti předsedy vlády, a také v ní tedy nemůžeme pokračovat. Ta je přerušena do přítomnosti předsedy vlády, a tedy nemůžeme pokračovat. Ta je přerušena do přítomnosti paní ministryně a tedy nemůžeme pokračovat. Ta je přerušena do přítomnosti pana ministra, a nemůžeme tedy pokračovat. Dále je zde interpelace na ministryni spravedlnosti Marii Benešovou. Ta byla přerušena do dalšího projednávání, to je teď, takže tuto interpelaci otevřu. Prosím.
Protože logicky tady paní ministryně není, tak já jednoznačně trvám na tom, aby ta interpelace byla přerušena do její přítomnosti.
Děkuji. Zeptám se, jestli něco navrhujete, nějaký postup? Děkuji kolegům, kteří přicházejí.
Já vám děkuji, pane poslanče. Odpověď obdržíte písemně do 30 dnů. Teď je na řadě pan poslanec Vojtěch Munzar s interpelací na ministra zdravotnictví Petra Arenbergera, připraví se pan poslanec Polanský.
Ty prázdné židle za mnou jasně ukazují jednu věc. Od 12. dubna platí nové nařízení, nicméně v tomto se nic nezměnilo.
Bohužel asi nemohu v této pozici předsedajícího odpovědět na otázku.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Ono to tak ve skutečnosti není, pouze nemáme zemědělské sucho, ale ta spodní voda, na ni musíme myslet pořád. Využití šedé vody do toho systému debat o nakládání, rozumném nakládání s vodou zcela určitě patří. Já bych se na vás rád, pane ministře, obrátil s prosbou, zdali bychom byli schopni toto nějak řešit. Myslím si, že je to velká škoda.
Děkuji za slovo.
Je tomu tak. Prosím, máte slovo.
Máte pravdu, my jsme o tom podrobně mluvili, protože evropská legislativa nám umožňuje rozšířit využívání šedé vody.
Já si pamatuji debatu v Izraeli, kde jsme právě diskutovali s kolegy, kteří jsou nejdál na světě z pohledu vyčištěných odpadních vod, využití odpadních vod a i šedé odpadní vody.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji další jednací den 98. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Konstatuji, že i dnes poslanci, kteří nejsou přítomni a nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů. Dnešní jednání zahájíme bodem 526, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. A upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím, poté proběhne jejich losování. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace Na pořad jednání 98. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem 19 odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad Poslanecké sněmovny. Pro dnešek zbývá projednat ještě 16 odpovědí na písemné interpelace. Jsme upozorněni, že nemáme přítomnost členů vlády, takže já v souladu s platnými usneseními Sněmovny nyní přeruším jednání... Přeruším jednání, ale hlásí se ještě s přednostním právem pan poslanec. Prosím.
Dobré ráno, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Tady se kladou otázky na důležitá témata, občané chtějí znát odpovědi stejně jako my.
Mě také velice mrzí, že vláda, která je zodpovědná Sněmovně, neplní ani tyto základní povinnosti.
Děkuji. Odpověď obdržíte písemně do 30 dnů. Připraví se pan poslanec Marek Výborný.
Vláda přitom nařídila, aby žáci dvakrát týdně byli testováni. Ti totiž do školy nechodí vůbec - a možná by chtěli, určitě by jim to prospělo, ale současná forma testování jim přítomnost ve škole znemožňuje. Dítě se pak tímto testem musí otestovat přímo ve škole. Škola tento test ovšem nemusí akceptovat a není žádným způsobem možné si akceptaci takového testu vynucovat. Myslím, že potřeby takto zranitelných dětí by měl stát zohledňovat a přistupovat k nim jiným, daleko citlivějším způsobem. Pokud je přehlíží, je to špatná vizitka pro celou naši společnost.
Slovo má pan poslanec Marek Výborný, přednese interpelaci na ministra zdravotnictví.
Opakovaně jste k tomu vyzýván odborníky.
Nyní vystoupí s interpelací na ministra Karla Havlíčka pan poslanec Jakub Janda. Připraví se pan poslanec Petr Třešňák.
Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane ministře, koronavirová krize je snad na ústupu. Nejvíc zasažené sektory se ale bez státní pomoci nezmátoří. Vláda připravila Národní plán obnovy, pomocí nějž chce získat potřebné finance i z unijního programu RRF, tedy nástroje na podporu oživení a odolnosti. Řeč je o 172 miliardách korun ve formě grantů a dalších 20 miliardách ve formě půjček - neboli jinak: zdroje jsou. Není ale vůle pomoci všem zasaženým sektorům. Mezi komponentami vládního plánu je například rozvoj kulturního a kreativního sektoru. Nechápu ale, proč tam chybí komponenty týkající se cestovního ruchu a sportu. Ptám se vás tedy, proč se při přípravě Národního plánu obnovy nemyslelo dostatečně i na sektory sportu a cestovního ruchu?
Hezké odpoledne. A pokud k tomu nedojde v nejbližším možném termínu, tak já doufám, že to bude doloženo naprosto jasnými daty a epidemiologickým zdůvodněním, proč tedy i ve venkovním prostředí by měla být nošena ochrana dýchacích cest.
Připraví se pan poslanec Radek Koten.
Mám několik otázek na nepřítomnou paní ministryni, protože jde o téma, na které se již opakovaně nedostalo na výboru pro sociální politiku. Týkají se rodin, týkají se slaďování práce a péče.
Dnes již víme, že vyřazujete Rosatom, který jediný reálně je schopen naše podmínky splnit. Jediný, kdo je schopen splnit aktuálně tuto podmínku je Rosatom, Westinghouse by byl schopen dodat takovouto technologii menšího výkonu, ale není schopen realizovat tuto výstavbu. Pokud si dobře vzpomínáte, za vlády premiéra Nečase se hovořilo o Temelínu. Tento tendr byl zrušen, a proto se objevila snaha realizovat Dukovany. Tím, že dneska Dukovany nejsou schopny být zrealizovány technologií, která je připravena, máme jedinou možnost, vrátit se zpátky k Temelínu, kde je možno realizovat i větší výkonový blok. Ptám se: Máte tento plán b) již připraven, uvažujete o něm? Nebo změníte celou energetickou koncepci? Původní termín dokončení Dukovan 2035 je již nyní zcela nereálný. Ptám se znovu: Máte plán b) a jste schopen realizovat Temelín?
Děkuji.
Vážený pane ministře, před týdnem jsem vás interpelovala ve věci přednostního očkování osob pečujících o chronicky nemocné pacienty v domácím prostředí. Ministerstvo totiž původně uvádělo, že pečující osoby budou očkovány společně s druhou skupinou chronických pacientů s nižším rizikem, nicméně aktuální informace zní, že se budou očkovat až v pozdější fázi. Vy jste mi odpověděl, že jste narazil na problém, jak definovat skupinu pečujících osob, a že nejste schopni určit množství lidí v této skupině. Dovolte mi navázat na vaši odpověď, neboť toto téma je stále aktuální a palčivé pro všechny pečující osoby, které mají strach, že se nakazí a o jejich chronicky nemocného příbuzného nebude mít kdo pečovat. Chronicky nemocní pacienti jsou totiž na jejich péči a pomoc existenčně závislí. Podle mnohých lékařů je očkování chronických pacientů, ale také na druhé straně neočkování osob, jež o ně pečují, chybou.